Za zmínku stojí ještě to, že řeší oblast, anebo zjednodušuje, oceňování pozemků a staveb, které jsou tedy potřebné pro výstavbu té konkrétní dopravní infrastruktury, přičemž ta změna spočítá v tom, že se budou vyhotovovat znalecké posudky tak, že se navrhuje výslovně umožnit vyhotovení pouze jednoho posudku pro více pozemků. Další náležitosti se dotýkají například problematiky rušení železničních přejezdů. Stanoví se konkrétní kritéria. V rámci elektronických komunikací dochází ke stanovení jednodušších postupů, a to v případě, že je stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož, s tím, že poté nebude vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani závazné stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž tedy dojde k urychlení výstavby. Bude vytvořena státní projekční kancelář, která se bude věnovat jak zpracování tedy návrhu a politik územního rozvoje, tak její aktualizace. Navrhuje se vytvoření rovněž národního geoportálu územního plánování, který bude informačním systémem veřejné správy na úseku plánování.
Dáme jí prosím slovo.
Moc vám děkuji. Čili můžeme to změnit, nemusíme.
Dlouhodobě o tom diskutujeme, jaká má být promlčitelnost u těchto zvlášť závažných zločinů a zločinů spáchaných v období privatizace. Číslovka 20 se nahrazuje číslovkou 30. Děkuji.
Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Nemá paní ministryně, nemá paní zpravodajka. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat. Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Jde o Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych předložila návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, který jsem představila už při projednávání v prvním čtení. Návrh zákona transponuje evropskou směrnici a zásadním způsobem se od ní neodchyluje ani nejde nad její rámec. Při přípravě finálního návrhu došlo ke zpoždění, jde však o problematiku, která musí být ve všech členských státech řešena pokud možno jednotně, proto byla dána přednost jednání o tom, jak má být jednotný postup podle směrnice aplikován, a vyčkání na vyjasnění pozice ostatních členských států.
Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Iva Kalátová, kterou prosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Aha, v podrobné. Takže v obecné není přihlášen nikdo. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Tak teď už dopředu ohlášený pan poslanec Jan Volný v podrobné rozpravě.
Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Je to drobná úprava účinnosti tohoto zákona.
Ano, děkuji. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, tak ji končím. Ale protože zazněl návrh, o kterém musíme hlasovat, a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na deset dnů, tak jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v tuto chvíli v sále, a chviličku počkáme, než přistoupíme k hlasování... Tak pokud jsme připraveni, zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Takže to považuji za velmi důležité.
Já vám děkuji, pane ministře. Ten zbytek, co ještě neodešel ze sálu, znovu prosím, aby se uklidnil a aby umožnil nerušené vystoupení.
A je důležité ještě připomenout, toto je tak velký a revoluční průlom do té výstavby i do práv majitelů, že jsme dospěli k politické dohodě, za kterou chci poděkovat, protože opravdu jsme dostali podporu i od kolegů z opozice, které si velmi vážím. Tolik projednání na hospodářském výboru. Vycházejí z mé debaty s Ministerstvem průmyslu a vyjadřují určitou podporu energetice. Ale nebudu pro tento účel zneužívat prostor, kdy mám hovořit pouze jako zpravodaj, a přihlásím se k nim až v podrobné rozpravě. A poslední informace zpravodaje, počítáme s tím, že tento zákon bude projednán příští týden 10. června na hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy a pánové, novelizujeme zákon, který na jaře loňského roku zvítězil v anketě Zákon roku vyhlašované každoročně poradenskou společností Deloitte. Tento zákon byl přijat už v roce 2009, a to za účelem zjednodušení povolovacích procesů a urychlení výstavby liniových staveb. V době svého vzniku obsahoval jen několik stručných ustanovení a byl určen především pro stavby dopravní infrastruktury. Cílem samotného zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. Zákon fakticky představuje speciální úpravu k institutům obsaženým ve stavebním zákoně a zákoně o vyvlastnění. Vážená vládo, jedna z mála věcí, na které se tato Sněmovna shodne napříč, je to, že povolování staveb je v České republice extrémně dlouhé, náročné a přebyrokratizované, jako ostatně spousta dalších rovin občanského i firemního života. Tento speciální zákon je ve skutečnosti taková záplata, která se snaží čas od času zalepit nějaké díry, vyřešit nějaký aktuální problém. Jistě tento zákon projde, protože každé zjednodušení všichni vítáme, a podpoří ho i SPD. Ale nešlo by prosím, aby vláda začala pracovat systematicky na zjednodušení těch základních zákonů? Je zcela jasné, že krom toho, že stavby špatné zákony zbytečně prodlužují, tak je také prodražují. Je všeobecně známé, že délkou a složitostí stavebních řízení patří Česká republika mezi rozvojové země, a to je opravdu ostuda a obtěžuje to doslova možná i většinu občanů České republiky, že když si oni nebo rodinní příslušníci nebo přátelé chtějí postavit rodinný domek nebo nějakou jinou stavbu, tak ta délka toho řízení, to množství formalit, jak víte, i podle světových žebříčků, tak Česká republika se řadí mezi rozvojové země. Za rok jsou volby do Poslanecké sněmovny a zase ani po téměř sedmi letech není tady na stole návrh zákona na zjednodušení stavebního řízení pro občany. A opět tady máte, vážení kolegové z vlády, jednoduchý recept na to, jak lidem pomáhat, aniž by to stálo státní kasu peníze. Nekomplikujte firmám a občanům život byrokracií. Zjednodušme nejen stavební zákon, a lidé budou mít v kapse víc, aniž vy byste museli sáhnout do naší veřejné kapsy.
Nevím, jestli se nám to úplně podaří, protože jsme opravdu v situaci druhého čtení, to znamená, příště můžeme hlasovat jenom ano-ne. Není to tak, že bychom mohli návrhy opravovat. A tímto se dostávám k návrhu pana kolegy Bartoška, který jinak pokládám za dobré, že na problém upozornil a že se mu věnuje. Já to pokládám za dost cynický a obskurní výklad, tvářit se, že to nejsou symboly a že to není proto, aby ti lidé byli propagováni, ale je to jenom proto, aby se ten kalendář nebo hrneček lépe prodával. Já to opravdu pokládám za velmi cynický výklad. Zase se dostaneme do jisté míry diferenciace a řekneme: Tak když se budou smět prodávat kalendáře s Hitlerem a jeho pohůnky, tak ti budou stíháni, protože mají za sebou holocaust. Mně tato míra neobecnosti připadá vždycky lehce absurdní, ale přesto jsem rád, že pan kolega Bartošek na to upozornil. Byl bych velmi rád, abychom se bavili o tom, proč orgány činné v trestním řízení nejsou toto schopny efektivně postihovat, nebo mně to z jejich strany připadá opravdu jako trochu alibismus. Aby měl posléze Nejvyšší soud možnost na základě stížnosti dané osoby rozhodnout, jestli ten odposlech byl, nebo nebyl povolen oprávněně. A tady pan kolega Vymazal naprosto správně ukazuje na to, že máme tisíce odposlechů přikazovaných, šest až osm tisíc přikazovaných odposlechů ročně. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Ještě do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.
Krátká reakce na mého předřečníka. To znamená těch -ismů jsme měli v minulosti vícero a pamatuje to na všechny.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, pan poslanec Ondráček.
Teď přemýšlím, jak se z toho dostat ven. Pak už nám nezbude nic jiného, než abychom v rámci třetího čtení potom požádali o vrácení toho tisku do druhého čtení, což samozřejmě by bylo asi zase složitější.
Paní ministryně se nemůže v klidu vyjádřit. Ještě jednou vás prosím o klid! Máme ještě deset minut, tak to vydržme!
Rovněž musím důrazně upozornit na skutečnost, že stávající podoba návrhu znemožňuje jeho aplikaci v praxi, a to zejména z následujících důvodů. V návrhu není stanoven způsob zveřejnění procentních podílů jednotlivých krajů, a to buď pro daný rok, nebo na delší období. Ještě mi dovolte na závěr říct, nechci tady vykopávat příkopy mezi vládou a jednotlivými kraji. My jsme připraveni o tom jednat, jednali jsme už dnes, budeme jednat zítra, skutečně v řádech dnů, nejen o dotační politice, nejen o kompenzaci pro obce, protože se tady rozhořela debata o tzv. kompenzačním bonusu, kterou nebudu opakovat, protože tu zaznívala a předpokládám, že ještě zaznívat bude. Ale musela jsem připomenout tuto historii. Nechci to hrotit.
Takže ovšem máme tu jednu faktickou poznámku, což je také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo. Prosím, máte slovo.
Není úplně jednoduché reagovat a nesmát se. A k čemu nám to je? Vůbec k ničemu, paní ministryně. Ale ten příběh se pořád opakuje. Proč volit jednoduché řešení, když máme složitější řešení, které bude nutit hejtmany leštit kliky? Ne, my jsme chytřejší. Můžeme mít výhrady k technice - to se dá spravit v rámci druhého čtení pozměňujících návrhů. A stovky žádostí, které bude následně někdo kontrolovat. Má to smysl? Já bych rozuměl souboji, když vláda řekne: Krajům nedám nic! A jsem proti. Tomu bych rozuměl. A když budete zlobit, tak vám je nedáme, protože tam najdeme nějaký technický problém. A to je stejný spor, který tady byl minulý týden o kompenzaci obcím.
Jenom přečtu jednu omluvu. Tak mám tady tři faktické poznámky. Takže tím už to bude v podstatě dán program dnešních vystoupení. Pan poslanec Vít Rakušan na faktickou, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip a Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS, ještě jednou.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, to je přeci kontext toho, co tady zažíváme v těch posledních týdnech stále. To je zase centralizace moci, centralizace finančních toků v této zemi. Ale ono to jde udělat systémově. A stále je to stejná písnička několik týdnů. Vykompenzujeme to obcím, krajům, městům na dotacích. Tak jim ty peníze neberte, nechte jim je nebo jim je novým rozpočtovým určením prostě přikažte! Ony si s tím poradí, věřte jim. Ony jsou pod dennodenní přímou kontrolou občanů. Protože na ty jejich investice v městech, obcích a krajích v celé České republice je prostě jednoduše vidět. Tady je kontrolují lidé každý den. Prosím, neschovávejte si tu hromádku v Praze, pošlete ji dolů, oni si s tím poradí. A zvládnou to efektivněji, než to zvládáte vy.
Vaše dvě minuty, prosím.
Děkuji. Víte, tady se mluví o tom, jakým způsobem se to dá na ty silnice druhých a třetích tříd. Samozřejmě že jsme navrhovali, aby to existovalo nějakým způsobem opravdu funkčně, aby to mělo systém.
Jinak to nemá význam. Jinak samozřejmě ve třetím čtení se rozhodne o těch pozměňovacích návrzích.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Navíc přijetím této úpravy dojde k umožnění plné digitalizace vzniku služebností, což přinese další snížení nákladů spojených s administrací vzniku služebností. Podrobnější odůvodnění případně naleznete přímo ve sněmovním dokumentu.
Nyní paní poslankyně Dana Balcarová, zatím poslední přihlášená do...
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si k tomu studovala podklady a zjistila jsem možná důvod, nebo je to trochu zvláštní, proč tato stavba, která v podstatě co se týká ochrany před suchem, není nijak významná. Původně byla plánována v 50. letech jako přehrada, která má chránit Krnov před stoletou vodou. Tak je to koncipováno. Takže mě by zajímal ten názor, proč je tam tato přehrada takto zařazena.
Děkuji paní poslankyni Daně Balcarové, nyní pan poslanec Lukáš Černohorský a poté pan předseda Jurečka.
Neproběhla žádná řádná analýza dopadů novely tohoto zákona z roku 2018, kterou jsme zde jako poslanci připravovali. Přesto tady stojíme před další zásadní změnou, v rámci které dochází k prohlubování těchto mechanismů a zásahů opět do práv občanů. Některá z urychlovacích opatření jsou buďto příliš agresivní, nebo naopak nemají na zrychlení výrazný vliv. Například některé silnice jsou velmi často nedostatečně odůvodněny. Například proč jsou přílohou tohoto zákona i jaderné elektrárny? Anebo se navrhují stavby, u kterých nebyly vyřešeny zásadní koncepční otázky, především tedy vodní díla? Neexistují kritéria toho, co je strategická stavba, a navíc ústavnost tedy této přílohy zákona posuzuje Ústavní soud. Vzhledem k možným rizikům je velká část navrhovaných opatření zdůvodňována velmi neuspokojivě a nemyslím si, že bychom tento zákon měli v této podobě přijímat. Dávám tedy návrh na jeho zamítnutí. V případě, že by neprošlo, tak bych vám tedy představil pět pozměňovacích návrhů. Šlo o velmi výjimečný mechanismus pro specifické situace a nikdy nemělo jít o nástroj, který by se využíval plošně. Druhý pozměňovací návrh se týká použití nového právního pojmu stavby související. S tímto názorem nelze souhlasit, neboť zvláště u energetické infrastruktury, která oproti silnici a železnici z povahy může pronikat do velmi nepřístupných míst, mohou související stavby představovat vážný problém při zásahu do přírody a krajiny, potažmo nepřípustně narušovat vlastnická práva.
Děkuji.
Děkuji.
Kolegyně, kolegové, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 5336, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Nechám to na hospodářský výbor. Tady v jedné větě povím, že všechny po mém jednání a spolupráci s MPO podporují výstavbu energetické infrastruktury. Děkuji.
Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Nyní pan poslanec Kupka.
Já si tedy dovolím načíst celkem sedm pozměňovacích návrhů. Další pod číslem 5341 vymezuje roli zeměměřického inženýra. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Velmi stručně. Týká se toho, aby byla stanovena reprodukční cena v případě objektů pro bydlení či zemědělských usedlostí, kde bydlí ten vlastník.
Děkuji. Nyní pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji.
Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy.
Jde o vyškrtnutí stavebního stupně Přelouč z tohoto zákona. Je to stavba, která má stát 3 miliardy korun a prakticky libovolná investice do železniční trati Pardubice - Česká Třebová jsou rozumněji vynaložené prostředky než jejich probagrování na tomto úseku Labe.
Nikoho dalšího nevidím se přihlásit do podrobné rozpravy, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo k podrobné rozpravě. Jestli mě pan zpravodaj kontroluje, nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat po podrobné rozpravě, ani návrh na vrácení garančnímu výboru, ani zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se jím garanční výbor nezabýval. V tom případě můžu ukončit i druhé čtení. A nyní tedy už je na paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, aby zákon uvedla. Prosím, paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom připomenu, o co se jedná. Mezi hlavní navrhované změny v tomto materiálu patří, ve stručnosti: zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné, alternativní tresty; zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody - nezaplacený peněžitý trest bude namísto toho přeměněn v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného propočtu; S tímto tématem souvisí i další návrh, který je předmětem samostatného tisku, a to přesun vymáhání peněžitých trestů a všech dalších pohledávek vzniklých v resortu justice, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem, na Celní správu. Jedná se o tisk 762 a jeho první čtení bylo zařazeno na program této schůze.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončila doba určená pro jednání poslaneckého klubu ČSSD a budeme pokračovat v našem jednání. Než otevřu napevno zařazený bod, tak jedna omluva. Nyní se budeme věnovat bodu číslo
Od roku 2015 do roku 2019 ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo alokováno na 17 miliard korun, jenom pro příklad, na Pardubický kraj přicházela adekvátní částka 1 miliarda korun, a tyto prostředky byly investovány. Jednotlivé kraje jsou tedy určeny konkrétním procentem a nedokážete úplně rozklíčovat, jakým způsobem toto procento bylo prosazováno. Nicméně existuje obrovská disproporce v rozdělení těchto veřejných peněz mezi kraje. Jedná se o kritérium - zavedení kritéria počtu obyvatel, ostatně u obcí jsme na toto kritérium zvyklí, vedle kritéria výměry katastrálního území všech částí obce a i dalších kritérií. Já bych byl velmi rád, kdyby tento materiál prošel alespoň do druhého čtení a pak do následující diskuse, protože vnímám negativní stanovisko vlády. Já ještě jednu poznámku na závěr svého vystoupení, abych vás seznámil také s tím, jestli vás to zajímá, jaký je dopad covidu na Pardubický kraj.